Tak mi řekněte, odkud vezmete data, abyste mohli vybrat, koho budete kontrolovat, na základě jakých kritérií, kolik těch kontrol bude a co bude podezřelé. Ale už je podezřelý - má větší tržby. To nemůže být zadržená tržba. Tomu nemůže nikdo věřit.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla zdůraznit to, co tady zaznělo. Šánová hovořila o tom, kam my se rozhodneme, že půjdeme. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, znamenalo to, že vy se budete rozhodovat jako vy Agrofert, kam půjdete, podle toho, jak se to bude hodit vašim ekonomickým zájmům, nebo vy jako poslanci ANO se budete rozhodovat, kam půjdete, protože to bude vyhovovat vašim politickým zájmům? Není tomu náhodou tak, že tady chceme nezávislou státní správu? Není tomu tak, že toto musí být naprosto mimo politická rozhodnutí?
Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný a to je zatím poslední faktická poznámka.
Za prvé nevěřím na to, že nás budou ovládat algoritmy. Teď jsem dopsal knížku o digitální ekonomice, takže můžeme se o tom někdy pobavit, až vyjde. Pokud se týká dat, za prvé ta data existují. To je sakra balík dat, který se dá už analyzovat! Samozřejmě ty programy nebudou hned fungovat ideálně, budou se muset přizpůsobovat i takovým věcem, jako je ekonomická krize nebo nová situace nebo nové daně a podobné záležitosti. Reverse charge nemůžu adresovat, protože fakt nevím, co to má s tím společného.
Děkuji panu poslanci Pilnému. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš, po něm pan předseda Zbyněk Stanjura, oba dva s přednostními právy.
Děkuji, pane předsedající. Já bych začal asi odzadu. Určitě nikdo nemá žádné politické zájmy. Prostě tady lhala třikrát. Je to lež! Finanční úřad řekla. Já jsem si to napsal. Řekla finanční úřad. Byl to Úřad správy sociálního zabezpečení v Domažlicích.
Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Prosím, pane předsedo.
Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já bych chtěl ctěnou Sněmovnu požádat -
Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale je to tu jak v židovské škole. A to už je tedy pořádný rámus. Prosím pány poslance, aby se ztišili, a vás prosím, abyste přednesl svůj návrh.
Děkuji. Chtěl bych ctěnou Sněmovnu požádat o zařazení bodu číslo 22, aspoň doufám, že je to bod číslo 22, po těch změnách, jak se to posouvá. Děkuji.
Děkuji. S další přihláškou s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Já vás moc prosím, abyste nepoužíval těchto výroků. Já vás dobře znám a vím, že jste to tak nemyslel. A prosím, abychom se všichni podobných výroků vyvarovali.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a obdivuji jeho pedagogický talent. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný, návrh byl přijat. Prvním bodem našeho jednání tedy bude bod číslo Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Předložený návrh dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Je proto nanejvýš žádoucí, aby transpozice byla dokončena co možná nejdříve. K pozměňovacím návrhům se vyjádřím při debatě o jednotlivých návrzích v průběhu hlasování. Obsahově je lze rozčlenit následovně.
Prosím paní poslankyni Lorencovou, po ní pan ministr Babiš.
Možná si ještě někteří z vás vzpomenou na památnou větu: "Neznám rozdíl mezi čistými a špinavými penězi."
Proč dneska dávají do vesnice radar?
Pan ministr Babiš.
Nedělat nic. Druhá možnost je, že daňová správa může začít masivně kontrolovat všechny plátce. My přicházíme s novými, moderními technologiemi. To je nesmysl. O jakou informaci získá daňová správa navíc?
Děkuji za slovo. Povinnost vydat účtenku. Skutečně tato jednoduchá věta, tento jednoduchý paragraf - povinnost vydat účtenku. A pak kontrolní nákup, sankce a tak dále. Já bych se skutečně chtěl pana ministra Babiše zeptat, aby nám tady odpověděl. Znamená to, že do devíti měsíců všichni živnostníci budou mít povinně elektronickou evidenci tržeb? Skutečně si myslím, že je to otázka velice zásadní nejenom pro mě, ale pro celý náš podnikatelský sektor. Prosil bych pana ministra Babiše, aby mi na tuto otázku odpověděl.
Děkuji, pane předsedo. Ministerstvo financí i vláda věří, že zavedením elektronické evidence tržeb vybere více peněz.
Do té čtvrté fáze, jak už jsem řekl, jsou tedy začleňovány zejména ty podnikatelské obory, které nemají stálou provozovnu a pracují takzvaně v terénu. Děkuji za pozornost.
Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem dnes odpoledne vložil do systému pozměňovací návrh pod číslem 2952, ke kterému se tímto hlásím. Za prvé. My jsme tady dlouze diskutovali o zákonu, který se týká zdanění hazardu. Proto se domnívám, že z hlediska fiskálního je tento pozměňovací návrh velmi důležitý. Účelem pozměňovacího návrhu je doplnění povinných subjektů o provozovatele loterií a jiných podobných her. Pozměňovací návrh se snaží mimo jiné i o zmírnění takových debat. Tato část trhu je z původního návrhu zákona zcela vypuštěna, jelikož tento cílí na poplatníky daně z příjmu. Předmětný trh s loteriemi a dalšími podobnými hrami je ovšem velkým segmentem, kterým prochází velké množství finančních prostředků a jsou zde generovány vysoké tržby. Pozměňovací návrh má za cíl rozšířit spektrum povinných osob tak, aby došlo k celkovému zvýšení odvodů, ať už se jedná o odvody přímo fiskální, či odvody parafiskální. Děkuji vám za pozornost a věřím, že můj pozměňovací návrh podpoříte.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Fiedler.
Dívám se na čas, vidím, že pan předseda Poslanecké sněmovny byl prozíravý, když udělal prodloužení jednání po 19. hodině. Poslanecký klub Úsvit - národní koalice předkládá k zákonu o evidenci tržeb tři pozměňovací návrhy. Ruší se původní velmi rozsáhlá působnost, která se vztahovala na poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. Nově by se evidence tržeb vztahovala pouze na poplatníka daně z přidané hodnoty.
V důvodové zprávě se sice píše, jak strašně extrémní případ to bude, ale je třeba si uvědomit, že v praxi budou rozhodovat řadoví úředníci, tedy obyčejní lidé, kteří mohou stejně jako podnikatelé chybovat. Zatímco ale na straně úřadu bude veškerá moc, podnikatelé nemají možnost, jak se takovému postupu bránit třeba v okamžiku, kdy úředník rozhodne neoprávněně nebo se prostě jen splete. Ta uznala chybu. Konkrétní připomínky živnostníků z praxe a jejich dotazy se bohužel s přístupem těch prvních zmíněných naprosto míjely. Kolikrát jsem slyšel od paní náměstkyně Hornochové, která bohužel teď na galerii není, že to a to je dobré pro Finanční správu. Skutečně mi velmi vadí, že zákon vůbec neřeší cesty, jakým se podnikatel může bránit nespravedlivým rozhodnutím. Je to podnikatel, na kterého směřují veškeré sankce, a je to úředník, který nenese žádnou zodpovědnost za své rozhodování. Z výše uvedených důvodů proto navrhnu v podrobném čtení vypustit z návrhu zákona celou jeho pátou část, která stanovuje sankci okamžitého uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti, aniž by bylo jasné, za jakých podmínek k tomuto kroku může Finanční správa přikročit, a aniž by byla podnikateli dána jakákoli možnost se proti takovému kroku odvolat. Stačí si projít program této schůze. Rozšiřuje regulaci a sankce a zavádí nové kontroly. A to ve všech oblastech života, zdaleka nejen v podnikání. Marně hledám zákony, které by vytvářely pozitivní stimul pro ekonomiku, které by věci zjednodušovaly a přinášely užitečné změny do normálního života. - Nechci prodlužovat svůj vstup. Důsledky zákona navíc dříve či později pocítí i běžní zákazníci, protože někteří podnikatelé skončí. A skončí proto, že se nebudou chtít podrobit této zbytečné elektronické evidenci. A jiní podnikatelé zdraží. Já prostě nechci žít ve státě, kde vám od rána do večera šlape na paty finanční úřad, finanční policie. Sbírá na nás informace a těší se, jak vás dříve či později zkasíruje. A ten řekl: Ať stát koná a nevymýšlí nové blbosti.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Lorencová, po ní pan poslanec Jan Volný.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já mám takový pocit chvílemi, že máme Sněmovnu nebo její část obsazenou samými jasnovidci. Všichni vědí - nebo část ví, jak to bude strašně nefungovat, jak to bude hrozně drtit ty drobné chudé živnostníky, kteří nemají ani na to, aby ty daně odváděli. Takže mě to nutí, abych se zeptala, kde ti jasnovidci byli v době, kdy tato Sněmovna, v jiném složení samozřejmě, přijímala zákony, podle kterých stačilo pojmenovat jednu a tu samou komoditu jiným názvem. A odjížděly ne miliony, ne stovky milionů, ale miliardy , miliardy vytahané v souladu se zákony přijatými touto Sněmovnou, vytahané z kapes řadových daňových poplatníků! A ono to taky fungovalo.
Uvádí se minimálně půl milionu korun. Čili dopad bude zejména na menší živnostníky, kteří raději živnost ukončí. K tomu se ještě dostanu. Čtvrté naše tvrzení. Zákon vzniká chaoticky a je nepropracovaný. Odpověď aparátu Ministerstva financí zněla takto: Zákon vznikal déle než rok na základě konzultací zahraničních zkušeností, po analýzách dopadů ve spolupráci se zástupci podnikatelů z mnoha různých oborů. Zohledňuje připomínky právních expertů i veřejnou diskusi. Chaos způsobí jen účelové spekulace a nepodložené výmysly odpůrců. Nejprve jsme přece měli mít registrační pokladny všichni. Nyní tedy všichni. Možná že ještě odpověď zazní. A k tomu se objevila ta srandovní záležitost s tou účtenkovou loterií, slavně prosazenou na Slovensku, která původně měla být, pak neměla být a nyní se opět vrací. Tak to je chaos, nebo není chaos? Pátý bod, s kterým jsme přišli a na který jsme upozornili - neexistuje analýza dopadů na drobné podnikatele a živnostníky. Každý si ji může přečíst v důvodové zprávě. Tak se podívejte do té důvodové zprávy, protože tam v části RIA najdete mimo jiné toto: Lze očekávat, že malá část podnikatelů ukončí svoji činnost. A když říkáme o tom a tvrdíme, že se to dotkne zejména těch nejmenších, tak čísla z Chorvatska to naprosto jasně dokazují. Šesté tvrzení, s kterým jsme přišli: Neexistuje reálný odhad dodatečných daňových výnosů. Na to přišla odpověď z Ministerstva financí: I odhad výnosů si může každý přečíst v důvodové zprávě. A odborný aparát ministerstva si za ním stojí. Tak dávejte pozor, za čím si stojí odborný aparát Ministerstva financí. Pokud se počítalo, že bude 600 tisíc živnostníků a podnikatelů, tak dodatečný daňový výnos, tvrdí důvodová zpráva, bude 12 miliard. Pan kolega Urban to krásně zpochybnil. Je to seriózní zpráva, nebo je to cinc aparátu Ministerstva financí? Sedmý bod. Tvrzení Ministerstva financí je takové, že v té technické rovině ano, když má být zabezpečen proti zneužití. Ta čísla to ukazují. Osmé tvrzení. Shromažďované množství dat může být zneužito. Tvrzení Ministerstva financí na toto upozornění: Dosud k únikům dat z finančních úřadů nedošlo. Tento systém stavíme ještě bezpečnější. Navíc z evidovaných údajů nikdo nezjistí, co si kdo koupil. Kdo má všech pět pohromadě, velmi dobře vyvodí, jak si ta firma vede, a z tohoto se velmi snadno usoudí, jestli náhodou to není můj konkurent a neměli bychom se na něj nějak blíže podívat. Mám na mysli tolik opakované kontroly. Takže to zneužití tady je rozhodně. Prodlouží se čekací doba u pokladen. Čekat se nebude ani při výpadku internetu. Pokud se s námi bavit nehodláte, prosím, máte na to svaté právo, ale pak my budeme trvat myslím všichni také na svém.
Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek. Prosím, pane ministře.
Z hlediska dotazů pana Urbana - určitě, pokud tam bude euro, tak není problém to udělat na euro. Takže zatím to nevidím aktuální. Takže já bych začal od toho, že to není o živnostnících. To je v podstatě v té brožurce, kterou jste asi nečetli, nebo možná četli, nebo nechcete číst. Tak tady je to napsáno, koho se to týká. Tržby budou evidovat jak právnické, tak fyzické podnikající osoby, pokud přijímají platby v hotovosti, platební kartou, poukázkami nebo dalšími obdobnými způsoby. Velké, malé, tuzemské i zahraniční firmy. Není to pravda. Pan Kalousek to potvrdil v televizi. Nic nebylo odpuštěno. A ten pán, který si stěžoval, udělal to samé. Tu firmu jsem zachránil, protože mi dlužila 300 milionů, a ti lidé, kteří tam pracovali, jsou dneska spokojeni, protože dostali výplaty. A zase fabuloval, že se bude zdražovat pivo, což je samozřejmě lež. A já jsem tu páku měl a to bylo veto na ten zákon, který jsme včera přijali. Vystoupil jsem tam pětkrát, šestkrát, dělal semináře, psal dopisy. Děláme všechno najednou. Je to efektivní nástroj, a to, že byrokrat Bruselu, a to je zajímavé, včera přišel za mnou komisař Moscovici a říkal, jo, dobře, konečně to budeme řešit. Takže to děláme a uvidíme, jak to dopadne, protože samozřejmě mají na to různé názory. Jednou za měsíc. A když je bude hlásit každý den, tak je nezapomene, protože my je už budeme mít. Je to větší rozměr. Tady to mám v menším rozměru. Tady jsou ta data, nejsou tam žádné informace.
A já jsem zastáncem že ano. Vy to chcete zavést pro všechny, i ty poctivé. Já si myslím, že je míň těch nepoctivých než dva z deseti, ale vyjdu z vašeho případu. A tato logika říká: Mám deset podnikatelů, osm je poctivých, dva nepoctiví. Když využiji stávající nástroje, jeden způsob kontroly, tak se osmi omluvím a dva chytnu. To prostě matematicky nesedí. Navíc jsem se tady minule v debatě ptal, jak pozná finanční úřad, ke komu jít na kontrolu. A odpověď jsem doteď nedostal. Žádnou odpověď jsem nedostal, jak ten finanční úřad vybere z těch deseti, když nic neví. Vy to všichni víte: ti kradou, ti neplatí, můj kamarád v Kroměříži neplatí, ten neplatí - všichni to víte a finanční úřad to neví a nekoná. A jak tedy pozná z toho, že bude dostávat data z EET, ke komu na tu kontrolu jít, aby ty poctivé neobtěžoval? Cena práce není mzda. To jsou nástroje, se kterými se skutečně bojuje s šedou ekonomikou. A ne EET.
Já jsem shodou okolností z matematiky maturitu měl. To znamená, my přestaneme z velké části obtěžovat ty poctivé, kteří budou mít standardní tržby na velikost jejich provozovny, a půjdeme jenom tam, kde bude už signalizována indicie, že ty tržby krátí.